Já bych si samozřejmě přál, kdyby vláda řekla "my s tím návrhem nesouhlasíme". Ale nedokážu pochopit, že je to vládě jedno! Neutrální stanovisko znamená, že vláda říká "nám je to jedno". Vám je opravdu jedno, jestli to schválíme, nebo neschválíme? Paní ministryně financí, vám je to taky jedno? Pane ministře vnitra, vám je to jedno? Přece to nemůže být člověku jedno. Buď je pro, nebo proti. Můžete nám to prosím kdokoli z vás vysvětlit?
Já vám děkuji a táži se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Prosím vás tedy, abyste se znovu přihlásili. Pro jistotu zopakuji, hlasujeme o návrhu na zamítnutí tohoto zákona již v prvním čtením. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh přijat nebyl. Budeme se tedy dále zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Teď se ptám na garanční. A dopředu hlásím, že jsem zaznamenal váš návrh v obecné rozpravě a určitě bych ho neopominul. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. V obecné rozpravě zazněl... Poté pan zpravodaj, poté paní poslankyně Černochová.
Dobrý den. Vážený pane předsedající, já tedy ty návrhy zopakuji. Navrhuji, aby daný zákon byl odkázán k projednání bezpečnostnímu výboru, výboru pro obranu a výboru pro evropské záležitosti.
Pan zpravodaj, prosím.
Děkuji za slovo.
A ještě jednou pan zpravodaj. A nyní budeme postupně hlasovat o jednotlivých výborech.
To je potřeba si říct zaprvé. I současná legislativa říká, že je ústavní péče o děti ta poslední možnost. Nicméně krom dětí, které potřebují také ošetřovatelskou a zdravotní péči, se zde nacházejí, protože se jedná o pomoc, děti v krizových situacích, nacházejí se zde také děti, které jsou zde ze sociálních důvodů, byť by ve zdravotnickém zařízení neměly být umístěné. Je velmi důležité, abychom se s Ministerstvem zdravotnictví shodli na dalším postupu, protože pokud se neshodneme s Ministerstvem zdravotnictví, tak ten systém zůstane i nadále nesystémem. A poté, pokud budeme tuto analýzu mít, tak můžeme se bavit o dalším systémovém nastavení a třeba i o změně financování. A stejná data a ta data naše, ta čísla, se shodují s daty, která má Ministerstvo zdravotnictví. Jestli tam máte míň dětí, jestli to není způsobeno, neznám výpočet organizace, ani jak prováděla šetření, nicméně se se zdravotnictvím bavíme o stejných kapacitách. A zároveň ruku v ruce s tím, že budeme chtít nastavit nový systém, nastavit do toho systém, nalézt nové řešení, nový systém financování případně, tak se musíme bavit i o kapacitách. Velmi intenzivně jednáme proto s kraji, protože to bez krajů nezvládneme a nemělo by to hlavu ani patu. Takže asi jenom k tomu.
Já moc děkuji. Právě tam se zdá, že je to překryv těch sociálních potřeb versus zdravotních. Chápu, že to určitě chcete opírat o analýzy.
Slovo má paní ministryně Jaroslava Němcová.
Jenom pro doplnění. K těm číslům se už dál vyjadřovat nebudu. Se Zlínským krajem komunikujeme. Teď je nastartován a připraven Pardubický kraj.
Nyní bych přečetl dvě omluvy. Od 16 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Strýček. Připraví se pan poslanec Ondřej Polanský.
Vážený pane ministře, obrátila se na mě volička, říkejme jí například paní nebo slečna Alena, která již šestým rokem pracuje v justici na pozici asistenta soudce, nejdříve na Městském soudě v Brně, nyní na Nejvyšším soudě České republiky.
My ovlivňujeme pouze ředitele. Ředitele jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, jeho podřízení jsou v jeho kompetenci. Pokud nějaké odměny poskytne, tak by měly být na základě nějakých cílových ukazatelů a měly by být zdůvodněny. Byla tam otázka nějakých služebních cest, které nebyly úplně evidovány, takže to jsme také řekli, že je třeba kontrolovat účel služebních cest. Tak jsme jasně řekli, že toto se nemá dít a že má být ta směrnice dodržována. Pokud jde o ten nález NKÚ, tak skutečně tento nález byl projednán vládou včetně stanoviska Ministerstva zdravotnictví, ale není to tak, že by to vláda pouze vzala na vědomí. To je jednoznačné.
Kolega z hnutí ANO má nad a tu čárku, kterou jste teď přečetl u mě. Nicméně já se píši Blaha krátce bez čárky. Ale nyní k mé interpelaci. V souvislosti s tvrdou reakcí našich spojenců na užití chemických látek asadovským režimem proti vlastnímu obyvatelstvu v Sýrii jste vyjádřil podporu našim spojencům. Já s vaší podporou naprosto souhlasím. Prakticky ve stejný okamžik, kdy jste vy, a tedy vláda České republiky, vyjádřil podporu našim spojencům, prohlásil prezident republiky pravý opak a v průběhu víkendu se k názoru prezidenta Zemana přidal i premiér vlády Babiš. Vy osobně nesete nejen politickou odpovědnost za zahraniční politiku. Jak tento rozpor vysvětlíte našim spojencům? Kdo u nás skutečně formuluje zahraniční politiku?
Děkuji. Já se omlouvám za svůj přízvuk.
Děkuji za slovo. Pane první místopředsedo vlády, pane ministře, dovoluji si vás zeptat, jaký je váš osobní názor na zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. To bude věcí parlamentní diskuse. Mě však zaujalo stanovisko vlády. To stanovisko vlády je neutrální. Jinými slovy, vláda říká: je nám to jedno. Tento návrh zákona je vrcholně politické rozhodnutí z oblasti mezinárodní politiky. Nemůže v tomto případě říct, že je jí to jedno. Kdyby se vláda neshodla, nezaujala by žádné stanovisko.
Pokud tady pan poslanec Pávek není, tak má smůlu, jeho interpelace propadá. Prosím paní poslankyni Maříkovou, která bude interpelovat ve věci podpory české diplomacie sobotního nočního útoku na Sýrii ministra Stropnického. Také děkuji. Pan ministr není přítomen, tedy vám na vaši interpelaci bude odpovězeno do 30 dnů písemně.
Tak já děkuju panu Kalouskovi, že nezapomněl vzpomenout to stíhání, které si ten systém na mě objednal. On je takový typický reprezentant toho systému. Tak jsem diktátor, nebo rozhodujem ve sboru? To je všechno.
Tak děkuji. A pan poslanec Kalousek má doplňující otázku.
Tak to nám jako skoro vždycky lžete, pane premiére, protože jednací řád vlády znám. Tak nepřijala žádné stanovisko. Ale my nemáme stanovisko vlády, že vláda nepřijala stanovisko. My máme stanovisko vlády, že je to vládě jedno. Tak přestaňte lhát a řekněte nám jako předseda vlády, jaké vy máte stanovisko ke zrušení dodávek pro Búšehr!
Tak děkuji.
My jsme ta menšinová a v demisi hlavně. Takže ve sboru jsme rozhodli neutrálně.
Tak děkuji panu premiérovi a poslancům za interpelace na předsedu vlády. Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny ústní interpelace na předsedu vlády, budou kontinuálně následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám poslance Jana Zahradníka, aby přednesl interpelaci na ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Před 150 lety britský ekonom William Stanley Jevons hledal příčinu, proč v Anglii neklesá spotřeba uhlí, když nové parní stroje mají stále vyšší účinnost a spotřebují tak méně paliva. Nedošlo k žádnému snížení spotřeby uhlí, ropy nebo elektrické energie, ale vždy jen k jejich zvýšení. Jedná se o tzv. Jevonsův paradox, největší paradox environmentální ekonomie. Jak se k nim stavíte?
Tak děkuji a slovo má ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.
V případě započítávání obnovitelných zdrojů energie prosazujeme, aby došlo k započítání nepalivových obnovitelných zdrojů energie, které využívají dostupnou energii, pozitivně ovlivňují stav životního prostředí a zároveň tím přispívají k naplnění cílů v oblasti dekarbonizace a nákladově efektivních opatření. Dovolte mi se také velmi krátce zmínit o studii, která byla vzpomenuta, firmy Enviros. Mám tady k dispozici podklady, které se zabývají touto studií. My jsme rádi, že studie vznikla, že se nad ní můžeme bavit.
Pane ministře, děkuji za vaše vyjádření.
Já také děkuji. Nyní je tedy na řadě pan poslanec Blaha Stanislav, který by měl interpelovat ve věci financování projektů z národních zdrojů pana ministra Hünera. Výborně.
Vážený pane ministře, Evropská komise se kvůli nadměrnému počtu odhalených chyb rozhodla pozastavit celý operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Pochopil jsem, že jste problém zdědil a snažíte se o nápravné kroky. Máte nějakou představu, kde byste potřebné miliardy hledal? Podle mě už vaše vláda musela prohledat každý kout při nalezení těchto 170 miliard, o kterých mluvil pan premiér a jsou tady skloňovány prakticky ve všech pádech.
Já děkuji a prosím pana ministra o reakci.
Samozřejmě nemá smysl komentovat, jak ty chyby vznikly. Má smysl komentovat, jak ty chyby odstraníme, a doufám, že se mi to alespoň částečně podařilo.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku?
Já jsem se při tom svém předchozím vstupu trochu zadýchal, protože člověk tady nějak ztrácí kondici.
Prosím, pane ministře.
Děkuji za slovo. Ta pravděpodobnost je vysoká, protože s Komisí komunikujeme, vidíme, jak se Komise k té věci staví. Pokud skutečně reálně prokážeme, že se zjednala náprava, pevně věřím, že to Komise uzná.
Tady jsou některé příklady.
Zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a prosím vás, abyste se, pokud je to možné, už posadili, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo bude hlasovat s náhradní kartou, a s dovolením bychom pokračovali. V tuto chvíli v obecné rozpravě není nikdo písemně přihlášen. Mám zde tedy poznámku, že bylo navrženo zamítnutí. Je tomu tak?
Nacházíme se v roce osmičkovém, kdy si připomínáme slavnější události našich dějin, ale také neslavné. Takže dovolím si pana kolegu Filipa citovat podle stenozáznamu: "Slepá víra nás přivedla k Mnichovu 1938, k 15. březnu 1939 a přivedla nás také k tomu, že jsme v roce 1968 neměli už ten pocit suverenity a museli jsme tady mít cizí vojáky."
Nekoordinujeme, ale řídíme. A ta odpověď je - není to chyba ministra. Já jsem ten podklad nedostal za tři a půl roku, co jsem byl ministrem financí, a teď vlastně v řádu týdnu to dostanu. Takže evidentně to bude podstatně rychlejší.
Připraví se pan poslanec Ivan Bartoš.
Nejvíce jsem postrádal informace o tom, zda a vůbec kdy došlo k přeměně zadržovací vazby k vazbě vydávací. Vzetí do vydávací vazby nebo přeměna není přípustná, pokud není ukončeno azylové řízení. Pokud je mi z médií známo, byla podána kasační stížnost, a proto nemohu považovat azylové řízení za ukončené. Navíc proti případné přeměně zadržovací vazby na vazbu vydávací mají své opravné prostředky jak zadržovaný, tak jeho advokát. Podle vyjádření advokáta zadrženého v médiích jsem zjistil, že rozhodnutí ministra o vydání bylo doručeno advokátovi až poté, co byl zadržovaný vydán. Proto se ptám, jak je možné, že ministr spravedlnosti rozhoduje v rozporu se zákonem a překračuje svou pravomoc. Poslední otázka je jednoznačná.
Jako takové se rozhodnutí ministra neodůvodňuje. Na eventualitu souběhu dvou extradičních žádostí pamatuje zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věci trestních. Zároveň ministr spravedlnosti uvážil, že trestní stíhání dle ruské extradiční žádosti již může být podle českého práva promlčeno.
Děkuji panu premiérovi. Ano, máte.
Pane premiére, já mám doplňující otázku.
Děkuji.
Tak já předpokládám, že ministr spravedlnosti skutečně zvážil všechny aspekty tohoto případu. Takže já samozřejmě nejsem odborník na právo. Byl jsem ujištěn, že ministr spravedlnosti postupoval podle práva, a nemám důvod mu nevěřit.
Tak, děkuji. S další interpelací vystoupí poslanec Ivan Bartoš ve věci obsazení postu ředitele GIBS - výběrové řízení s veřejnou kontrolou, který byl vylosován na třetím místě. A připraví se pan poslanec Petr Gazdík.
Ostatně tu odpověď na první otázku mi tak podle mého názoru trochu dlužíte z mé předchozí interpelace. Za druhé.
Je důležité zmínit jednu věc. Negativní stanovisko, které má pět bodů, z nichž asi je důležitý ten poslední, pátý bod. Dovolte mi, abych z něj ocitovala některé závěry. V tomto kontextu vláda považuje zákaz jakéhokoliv podílu českých firem na výstavbě, modernizaci či provozu elektrárny za nadále ospravedlnitelný. To je přece závažné stanovisko. Nicméně byla to vláda, ve které seděli dnešní nejvyšší představitelé současné vlády v demisi. Seděl tam současný ministr zahraničí, také v demisi, Martin Stropnický, tehdy jako ministr obrany, podílel se na tomto negativním stanovisku. Seděla tam paní ministryně Šlechtová, která je nyní v demisi, zastupovala jiný rezort, než zastupuje dnes. Je to zvláštní, protože to neutrální stanovisko si můžeme každý vykládat, jak chceme. Může se nabídnout výklad takový, že řekneme tak, vláda si s tím neví rady, a proto neřekne ani ano, ani ne, zachová se jako ta pověstná chytrá horákyně a řekne Sněmovno, udělej si s tím, co chceš, já si nad tím myji ruce. Což určitě není dobrá zpráva ani pro nás, ani pro českou veřejnost, protože v otázce, která má takový závažný význam v dnešním nebezpečném světě, vláda musí mít jasno. Nemůže si hrát na svém písečku a říkat já nic, já muzikant, já od toho dávám ruce pryč. Ani jeden z těch výkladů neutrálního postoje současné vlády v demisi není dobrou zprávou pro nás. Já bych mohla říci o tom, kdo zval v roce 1968 naše zachránce ze strany Ruska. A já mám dojem, že více než českým zájmům slouží navrhovatelé zrušení tohoto zákona zájmům ruských firem, nikoliv českých firem, zájmům ruské politiky, nikoliv české politiky, zájmům ruského spojenectví ve světě, nikoliv zájmům a závazkům, které přijala samostatná Česká republika jako součást NATO, jako součást západního spojenectví. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou chce reagovat pan předseda Kováčik, poté do diskuze pan zpravodaj. Prosím máte slovo.
Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já jen pro připomenutí. Elektrárna je téměř hotová. Týkala se nejaderné části, zásadně nejaderné části, ale to je všechno vedlejší. Důležité je, že se opět ukazuje, že někteří představitelé České republiky jsou mistři v poškozování ekonomických zájmu České republiky a jejích občanů.
Přešli jsme k tomuto. Druhý důvod je, že jsme taky nepřistoupili k tomu, co na Slovensku problém udělalo. Tak tento princip my tam nemáme. Je to pro seniory, nebo od jistého věku, a pro studenty a žáky od jistého věku. A třetí věc. Jsem přesvědčen, že by tam neměl být žádný zásadní negativní vliv do komfortu cestujících na dráhách.
Děkuji. Prosím.
Jenom chci říct jednu věc. A my jsme ten krok dlouhodobě zvažovali už i z jiného důvodu, protože se potřebujeme vyrovnat s fenoménem tzv. režijních jízdenek zejména pro seniory.